Vážené dámy, vážení pánové. Tento záměr by zabral 16 hektarů mokřadní louky, což je pro představu 32 fotbalových hřišť. Je to opravdu veliká rozloha na území, kde se také nacházejí pramenné vývěry, niva potoka Slatina, tři rybníky. Podle mých informací ministerstvo dalo k tomuto záměru souhlas. Já doufám, že mě pan ministr odpoví, že se pletu a že to tak nebylo.
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpovězení této interpelace. Prosím, máte slovo.
A opakovaně tady bohužel dochází k nepochopení role EIA, protože mnozí ve chvíli, kdy chtějí zastavit projekt, tak se upínají k EIA, a naopak mnozí nadávají, že EIA nějaký projekt zdržuje. Ale po tomto kratším úkroku trochu stranou mi dovolte se vrátit k tomu konkrétnímu projektu. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA, protože možné vlivy záměru lze zmírnit a kompenzovat, což je uloženo v podmínkách stanoviska. A jenom připomínám, že my jsme opakovaně právě vraceli ještě k doplnění dodatečných podkladů investorovi v rámci procesu EIA. Podmínky byly stanoveny nejenom z pohledu jejich obsahového naplnění, ale také časově tak, aby byly konkrétní podmínky realizovány v přesně daných po sobě jdoucích krocích. A teď ta klíčová věc. Teprve potom investor jako podmínku stanoviska uskuteční další biologický celovegetační průzkum, který bude podkladem pro získání případných výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Mezi další podmínky stanoviska po případném získání výjimek pak patří výstavba čistírny odpadních vod, zavedení pravidelných kontrol kvality vody nebo výstavba hlukové stěny a celkem dalších 27 podmínek. A na závěr mi ještě dovolte zdůraznit, že EIA není povolením k výstavbě, což samozřejmě dobře víte. A záměr také, a to je také důležitý fakt, není v současné době v souladu s územním plánem obce.
Protože bez té spolupráce mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí ta situace nebude dobrá. Takže můj zájem je také, aby ta nemocnice fungovala, aby byla stabilní, aby se rozvíjela.
Také děkuji.
Děkuji za slovo. Toto usnesení ovšem nebylo vládou vyslyšeno a bude o něm ještě řeč 13. listopadu na jednání Poslanecké sněmovny. Protože zápisy z jednání vlády nejsou veřejné, mně nezbývá, než se zeptat touto cestou: Na kterém jednání vlády byl tento postup projednán?
Také děkuji.
Co se týká toho předmětného usnesení. A předpokládá to, že se v průběhu roku objeví dodatečné zdroje - a teď jdu k jádru vaší otázky. Proto jsem já požádal kraje o vyčíslení toho deficitu, který tam byl, a vláda v polovině roku, nebo lehce po půlce roku 2018 aktivizovala dodatečné zdroje a dala je na zalátání této díry, která tam byla. Já jako ministr školství jsem si tohoto usnesení samozřejmě vědom. A kdyby se uvolnily dodatečné zdroje v průběhu roku, tak bych samozřejmě usiloval o navýšení prostředků.
Je zájem o doplňující otázku?
Děkuji za slovo. Přeji hezký podvečer. Vážený pane ministře, celý letošní rok se neustále dozvídáme od politiků, projednáváme na všech možných fórech, na výboru, problematiku kůrovcové kalamity. Mluvíme o tom, že jde o největší kůrovcovou kalamitu od dob Marie Terezie. Připomínám, že Lesy České republiky jsou největším vlastníkem lesů na území naší země a kůrovcová kalamita tak postihla značné území státních lesů. Tak velké zalesňování vyžaduje také velké náklady, nehledě na náklady, které vznikají uskladňováním nadbytečného dřeva, a náklady, které by měly do budoucnosti snížit riziko dalších kůrovcových kalamit. Proč se snaží vláda v době kůrovcové kalamity odčerpat významné finanční prostředky Lesům České republiky? Uvědomuje si Ministerstvo zemědělství, že pokud se včas nestihnou vzniklé holiny zalesnit, zvýší se deficit vody ve značné části krajiny, vyschnou další menší vodní toky pramenící v lesích? Uvědomuje si ministerstvo, že se tak zhorší nedostatek vody pro zemědělskou produkci? Děkuji vám, pane ministře, za vaši odpověď.
Děkuji za přesné dodržení času a poprosím pana ministra o odpověď.
To by v závěru roku ohrozilo plánované výplaty dotací do zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
Než otevřu další bod, tak vás seznámím s omluvenkami, kterých je požehnané množství. Ústní interpelace Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Nyní dávám slovo poslankyni Daně Balcarové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Poplatky jsou v tuto chvíli velice nízké a peníze z těžby putují do daňových rájů. Takže se ptám, jak se k této problematice postavíte na jednání vlády, jestli dodržíte slib z programového prohlášení.
Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Děkuji za slovo. Takže neříkejte, že jsem se vždy bránil. Současná vláda se snaží co nejrychleji napravit nerovné postavení státu, které tímto návrhem vzniklo, ovšem zároveň musí respektovat základní právní principy. Odstranění této fixace zajistí státu jako vlastníku nerostného bohatství možnost pružně reagovat na změnu tržní ceny. Tato hranice je nepřekročitelná a poplatníkům zajišťuje možnost predikovat maximální výši sazeb. Účinky by však pro stávající poplatníky úhrad zůstaly neměnné až do konce roku 2021 a fakticky by se tak změna nařízení vlády, která by sazby zvýšila, týkala až nových poplatníků sazby úhrady.
Tehdy se také mluvilo o tom, že někteří již platní signatáři té dohody neplní své povinnosti. Přitom je pravdou opak.
Prosím.
Kolegové, došlo mi, že se řádného vystoupení nedočkám, tak jsem se přihlásil takto. Ale tady jde o krok, který je vysloveně diplomatický. A já jsem přesvědčen, že velmi důležitý. V Evropě máte politiky, kteří dneska klidně řeknou: Ať se ta Evropa rozdělí, ti, co nechtějí, tak je necháme bokem. Tady dát najevo, že my chceme být u toho, že nám záleží na tom, jak se bude eurozóna dále vyvíjet, má podle mě obrovský význam. A má to i praktické dopady. A v té chvíli nás to musí velice zajímat. Takže tento diplomatický krok může mít velký praktický politický význam. Kdo to nechápe, nechápe politickou realitu Evropy.
Mluvit stříbro, mlčeti zlato. Tím bychom se někteří mohli řídit.
A to ne nějakými euroskeptiky v České republice, ale tím, jak Evropská unie sama postupuje a co dělá. Podívejte se, co dnes dělá Itálie. Jsme to opravdu my, kvůli tomu, že se nechceme přihlásit k této bezzubé smlouvě, která má jediný význam - a přiznejme si to, má jediný význam, je to symbolická cesta k přijetí eura. Nic jiného to není. Přijetí této smlouvy má pro Českou republiku jediný význam, a to je to, že se nám vytváří cesta k přijetí eura. Nic jiného touto smlouvou nedosáhneme. A symbolicky se hlásit k něčemu, co stejně nefunguje, a říkat si, že když se k tomu nepřihlásíme, tak my jsme ti, kteří rozbíjejí Evropu, je prostě sebemrskačské, špatné, je to nerealistická evropská politika a je to evropská politika, která pokud se v evropských zemích dělá, tak vede k jedinému - ohrožuje evropský projekt!
Děkuji a nyní máme tady tři faktické poznámky.
Já prostě odmítám dělat evropskou politiku tak, jak ji nastínil pan Zaorálek. Politiku ve stylu: Všichni něco podepsali, tak my to musíme udělat taky. Ačkoliv to nefunguje, ačkoliv to nemá smysl, ačkoliv to nepotřebujeme, protože neplatíme eurem. Ale udělali to všichni, tak aby se na nás špatně nedívali, tak my to uděláme taky. Ale argumentace stylu "podepsali to všichni, tak my musíme taky", je naprosto absurdní, hloupá a není v zájmu českých občanů. EU je kolbiště národních zájmů. Zkusme si je definovat a bojovat o ně.
Tak prosím, máte dvě minuty.
Já také reaguji na pana poslance Zaorálka vaším prostřednictvím. A sice ne na diplomacii, ale na politickou realitu, jak jste to nazval. Realitou je, že drtivá většina českých občanů přijetí eura nechce, a co se týká vašich voličů, tak je to ještě markantnější. Tak to je pro mě zase politický realismus.
Děkuji. Nyní pan poslanec Lubomír Zaorálek na faktickou.
Já bych chtěl jenom požádat pana poslance Stanjuru, tady prostřednictvím, on otevřel úplně nové téma. Rád bych mu něco řekl o 8 050 mrtvých civilních obětech v Afghánistánu v tomto roce. Na to tady není prostor.
Paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího zde velmi věcně a emocí a ideologie zbavených faktů přednesla pro i proti, co se týká fiskálního paktu. Myslíme si, že koruna nám dává dostatečnou sílu, a koneckonců hospodářské výsledky to ukazují. Když srovnáme míru zadlužení států eurozóny a zadlužení naše, tak vlastní měna v tom hraje také určitou roli.
Nutno konstatovat, že český ústavní pořádek výslovně neupravuje podmínky a procedury pro takový případ, ani dosavadní praxe jej neřeší. Na základě uvedeného lze nastínit dvě výkladové alternativy. Za prvé. Za druhé. Oznámení by tak muselo být projednáno stejným způsobem, jako by se jednalo o změnu smlouvy, to znamená, před ratifikací prezidentem by byl návrh oznámení předložen Parlamentu České republiky k vyslovení jeho souhlasu. A nyní bych zde zmínila nejčastěji uváděné důvody pro nepřijetí fiskálního paktu, mezi něž patří především následující domněnky. Za prvé, že fiskální pakt údajně není mnohými státy plněn a jeho plnění není nikým kontrolováno. Za druhé, že v současné chvíli, kdy Česká republika nepřijala euro, není fiskální pakt vůbec potřeba. Za třetí, v neposlední řadě také to, že ho někteří chybně spojují s přijetím eura. Přistoupení k fiskálnímu paktu rovněž žádným způsobem Českou republiku nezavazuje ani nijak nepřibližuje k přístupu do eurozóny. Primárně je smlouva sice určena zemím eurozóny, její ratifikace však nijak neovlivňuje rozhodnutí České republiky o vstupu do eurozóny a nijak nás k němu dodatečně nezavazuje.
Děkuji, paní ministryně. Tento sněmovní tisk jsme přikázali k projednání jak zahraničnímu výboru, tak i rozpočtovému výboru.
Rád bych vás poprosil o podporu ratifikace této smlouvy.
Máte slovo.
Bohužel nemohu splnit to poslední, jak jste říkal, abych odůvodnil.
Nyní otevírám rozpravu.
Já si dovolím zopakovat jednoduché a čitelné argumenty, proč tuto smlouvu neodhlasovat. Hnutí SPD samozřejmě přijetí fiskálního paktu nepodpoří. Je třeba říci, že součástí tohoto soustátí jsme se stali dobrovolně hlasováním českých stavů.
Já se tedy omlouvám Radimovi Fialovi, ale patrně nedošlo u nich v klubu k předání informace, protože to byla dohoda všech klubů, že vlastně jsou omluveni na začátek interpelací jak pan premiér, tak paní ministryně financí na těch devět hodin, a proto jsme zvolili tady tento postup. Nicméně už jsme to hlasováním vyřešili.
Čili správce daně nemůže, a teď mluvím obecně, ne se znalostí toho konkrétního spisu, to znamená, že správce daně při realizaci této zásady nemůže dopředu rezignovat na kontrolu určitých odvětví. To patří k základním zásadám. A její zacílení z povahy věci nemůže být komplexní. Není v lidských silách zkontrolovat plnění každé daňové povinnosti. Čili bez vyhledávací činnosti, bez analytické činnosti by kontrolní činnost, která navazuje, byla k ničemu. A teď se dostaneme k té první části, která byla předmětem vaší první interpelace v září. Podle mně dostupných informací tak to bylo i v případě volby subjektů, na které se zaměřila vyhledávací činnost Finančního úřadu pro Olomoucký kraj. Čili v té první fázi, kterou jste teď citoval, vycházelo to z podnětů od konkrétních osob, které upozorňovaly na nekalé praktiky některých pořadatelů svatebních hostin. To jsou obecné informace, které mohu dostat já, které vám mohu předat. Ani to nikdy neudělám. Nikdy neporuším zákon. To znamená, že správce daně v rámci své vyhledávací činnosti nejprve čerpá informace z vlastních zdrojů a aktivit, jako jsou třeba data vykázaná z evidence tržeb, data z daňových přiznání a hlášení, veřejně dostupné informace, místní šetření nebo údaje z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. To je ta analytická činnost, o které jsem hovořila. Na základě toho vytipuje daňové subjekty, u kterých je podezření na neplnění daňových povinností, tak aby další fázi vyhledávací činnosti mohl adresně zacílit. Samozřejmě že využívá i komunikaci s jinými osobami, kterými mohou být instituce typu banky, konkrétní fyzické či právnické osoby, pro něž tato komunikace představuje určitou časovou i administrativní zátěž. To znamená, vždy by měl vycházet z konkrétního podkladu, z dosavadní vyhledávací činnosti, která množinu třetích osob zúží na nezbytné minimum. Neznamená to ovšem, že takto smí být kontaktován pouze ten, kdo skutečnou informací disponuje. On v podstatě při komunikaci se třetími osobami má na výběr ze dvou základních možností. První je podání vysvětlení podle paragrafu 79 daňového řádu, který lze charakterizovat jako nějakou předběžnou svědeckou výpověď. Ta má ale zpravidla ústní povahu. Toto podání vysvětlení. To říká zákon zcela naprosto jasně a samozřejmě vyplývá to i z naprosto konstantní letité judikatury Nejvyššího správního soudu. Takže to je jeden způsob. Nevím, jestli je tento způsob šetrnější. Oslovená třetí osoba má povinnost reagovat ve stanovené lhůtě. To vám cituji teď zákonnou úpravu. Chápu, plně tomu rozumím. Místo, kde jednoznačně vidím prostor pro zlepšení, a to nejen ve vztahu k výzvám určeným svatebčanům, je samotná formulace podobných výzev. Platí sice, že výzvy jsou formálně rozhodnutími, to říká daňový řád, že výzva má charakter rozhodnutí a jako takové musí obsahovat určité formální náležitosti, jako je třeba mnou zmíněné poučení, ale i tak vidím prostor pro vlídnější tón, kterým by mohly být jednotlivé požadavky formulovány, jakož i pro srozumitelnější poučení o tom, v jaké procesní situaci se dotyčný nachází. Specifičnost těchto odvětví ale může zohlednit při samotné komunikaci s dotčenými osobami a volit přívětivější tón, než je běžným standardem úřední korespondence.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ptám se, jestli je návrh na přikázání jinému výboru.
Já se několik měsíců odhodlávám k předání jedné zkušenosti z minula, kterou jsem už nesměle zmínil i na organizačním výboru.
Budeme pokračovat bodem číslo 89 a tím je
Dobrý den. Mně to nepřijde normální. Já rozumím omluvě, tomu já rozumím, tak jsme mohli v deset začít písemnou interpelaci mého kolegy, pana poslance Munzara. Fakt tomu vůbec nerozumím. Vy jste nás doběhli, vy jste nás podvedli. My jsme se bavili, že začneme v deset, že ministři nebudou na písemných interpelacích. A v deset tady paní ministryně je. Mohli jsme probrat písemnou interpelaci, která je stará několik týdnů. To já považuji za nefér a za faul. Jak to souvisí? Možná to stihneme.
Pokud to Sněmovna odhlasuje, protože už jedno hlasování proběhlo.
Ano, ten postup je správný, nemám námitky. Ale abychom to řekli celé.
A já opravdu musím předtím nechat hlasovat to, co navrhl pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní tedy omluvy.
Já jsem chtěl vystoupit ještě před tím hlasováním, byť chápu, že to procedurálně nebylo možné. Nicméně musím podpořit v této věci Zbyňka Stanjuru, protože včera byla nějaká dohoda, že písemné interpelace jsou jenom dvě, že začneme v 10 hodin. My přijdeme do Sněmovny, díváme se po sobě, protože místo interpelací je normální schůze, přestože víme, že doba od 9 do 11 hodin je zákonem dána právě pro písemné interpelace.
Pokud vás, vážený pane poslanče, zajímá, jaká konkrétní opatření jsem v dané věci učinila, tak vás asi nepřekvapím, když sdělím, že jsem pana generálního ředitele Janečka vybídla k podrobnému prošetření celé záležitosti.
Mám tady přihlášku kolegy Stanjury, ale ta se týkala té věci, čili je teď neaktuální. Požádám paní ministryni financí, aby z pověření vlády přednesla úvodní slovo.
V podstatě je nezbytné, aby byla tato smlouva přejednána. K tomuto datu tak dojde k ukončení platnosti stávající dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 16. července 1993 v Budapešti.
Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do obecné rozpravy žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl, aby se tímto návrhem zabýval zahraniční výbor. Má někdo nějaký jiný návrh? Žádný jiný návrh nevidím, takže budeme o tomto návrhu hlasovat. Tedy budete hlasovat o tom, zda souhlasíte s tím, aby se tímto návrhem zabýval zahraniční výbor. Myslím, že jsme v tuto chvíli připraveni na hlasování. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 180, přihlášeno 104 poslanců, pro 103, proti nebyl nikdo. Končím prvé čtení tohoto návrhu.